Máme variantu 1, máme variantu 2, a upozorňuji, že společnosti v historii, které se rozhodly pro variantu 1, neměly před sebou žádnou budoucnost.
Děkuji a vrátíme se do rozpravy, kde je přihlášen pan poslanec Karel Krejza.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jsem rád, že jsme se vrátili k projednávání toho, co je předmětem tohoto bodu, a to je globální pakt o migraci. Já se celkem dobře orientuji v odborných textech v angličtině, protože jsou logické. Obsahuje spoustu rad. Spoustu líbivých hesel. Musíme spolupracovat. Nabádá nás k tomu, abychom bránili převaděčství. Na konci se říká, musíme podpořit migranty, aby se stali plnohodnotnými členy společnosti. Podle mě to je jasná rezignace a to si myslím, že není něco, na co bychom měli přistoupit.
Dalším do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Leo Luzar.
Ten příběh je trošku barvitější. Ale ono to tehdy bylo tak, že on měl problém. On měl problém, protože tam měl tisíce uprchlíků, migrantů, říkejme jim, jak chceme, kteří chtěli do Německa. A on té paní Merkelové prostě volal a tak nějak se domluvili na tom, že ten Dublin poruší společně. A porušili ho. Prostě ona mu řekla, ať mu ty lidi tam, ať ty lidi tam pošle, do toho Německa. Zas ten problém tolik nevyřešil, on ho přesunul do určité míry do Německa, byť v dobré víře. A já žádné demonstrace tady nevidím. Ona ten svůj návrh představila na stranických grémiích už hodně dávno, ze začátku jara. A držela to poměrně v tajnosti, protože těm dětem opravdu chtěla pomoct.
Já děkuji. Děkuji za dodržení času. Prosím paní poslankyni Langšádlovou. Připraví se pan poslanec Kováčik s faktickou poznámkou.
Tady se to slovo opakuje v posledních týdnech velmi často. A Česká republika je suverénním státem, samozřejmě. Jsou to zkrátka témata, která máme společná. Jsou to témata určitě migrace. Jsou to určitě témata klimatu, vody a mnoho dalších. A proto je velmi důležité, aby v některých oblastech došly ty státy k nějakému konsenzu pohledu na řešení těch témat, která se jich všechny týkají. To není nějaký diktát, to není útok na naši suverenitu. Ale to není žádný útok na naši suverenitu. Vnímat toto jako útoky na naši suverenitu, já to považuji za naprosto mylné. Státy na světě musí spolupracovat, i když zastupují různá místa světa, různě bohaté a chudší státy. My musíme spolupracovat a vzájemně si naslouchat.
Já také děkuji. A prosím pana poslance Kováčika s faktickou poznámkou. Prosím.
Děkuji za slovo. Hezké dobré odpoledne všem.
Já také děkuji. A prosím pana poslance Stanjuru s faktickou poznámkou.
Já tedy mám jiný názor. Také jsme to debatovali na Poslanecké sněmovně. Je to hezké, že tady se shodneme, ale pokud pak vláda tu vůli Poslanecké sněmovny vlastně nerealizuje v zahraniční politice, tak je to špatně. Vzpomeňme si na debatu o dohodě s Tureckem. Na usnesení Poslanecké sněmovny a na to, co udělala vláda. A já bych rád, aby se ta praxe změnila. A říct: je to velmi mimořádné, chceme znát názor Poslanecké sněmovny, chceme být vybaveni silným mandátem za Českou republiku, hájíme společně české národní zájmy. A ta jednota se vytváří v debatě v Poslanecké sněmovně a přijatým usnesením.
Děkuji.
Je globální pakt, o kterém jednáme, o kterém se bude za týden na Valném shromáždění jednat, prostředkem k zastavení masové migrace? Rovněž nikoli. Není to odsouzení a odmítnutí předchozího otevření se masové migrace. Je to jenom hledání nástrojů, jak tu masovou migraci udělat snesitelnější a jak vzít jejím protivníkům nástroje, jak proti ní bojovat a jak ji odmítat. Ochrání nás v okamžiku, kdy se staneme signatáři tohoto paktu? Ochrání nás ten pakt před důsledky masové migrace a migrační politiky některých evropských států, ať už je to Německo, Řecko, Itálie? Ochrání nás před důsledky jejich migrační politiky, která podle mého názoru není a nikdy nebyla v zájmu České republiky a ani Evropy? Tento pakt nikoho z nás před podobnými chybami, které udělalo Německo, neochrání. Pak se ptám ministra zahraničí, proč máme chtít být signatářem a součástí této dohody. Jak už jsem zmínil, byla tady, nechci říct přestřelka, ale diskuse o tom, jestli ten pakt zakládá migraci jako základní lidské právo, nebo nikoli.
Opravdu došlo k výraznému snížení lidí, kteří do Evropy přicházejí, a není to samo sebou. Je to cílenou společnou evropskou politikou. Je budována společná pobřežní a pohraniční stráž. Je otevřena návratová směrnice, tak aby se rychleji navraceli ti, kteří nedostali v Evropě azyl a jsou zde nelegálně. A byly učiněny i další kroky. A i ze slov politiků, těch, které vnímáme jako blízké, to znamená Rakouska, Německa, ale i Itálie a dalších, jasně zaznívá, že se poučili z toho, co se odehrálo, a všichni dneska říkají, že to, co se odehrálo v letech 2015, 2016, se již nikdy nesmí opakovat. Takže ta situace se opravdu změnila.
Dámy a pánové, doufám, že jsem se strefil, že to bude opravdu faktická poznámka. Teď tady v několika vystoupeních zaznělo, že bychom měli - jestli to správně formuluji - bránit, zabránit, omezit migraci. Mě by strašně zajímalo, jestli se to v historii někdy nějakému státu kromě toho, že udělal ploty, nastavěl ježky a střílel ty migranty, povedlo nějakým způsobem. Tedy to je faktická poznámka, dotaz k těm, co to navrhují.
Nyní pan poslanec Jan Skopeček. Prosím, vaše faktická.
Je to výsledkem také toho, že některé státy - zejména Maďarsko dalo jasně najevo, že nebude migranty přijímat. Pouze někteří odvážní politici, kteří se masové migraci dokázali postavit, donutili evropské politické elity, aby na to zareagovaly. A na druhou faktickou poznámku, jestli někdy byla migrace zastavena. Já bych položil otázku: Byl někdy potenciál migrace menší? Vždycky existovaly regiony chudší, regiony, kde se válčilo, regiony, kde byl hladomor.
Samozřejmě že tam byla společná řešení. Podívejte se prosím, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, jenom na záznamy z Evropské rady. Vždyť i vy jste určitě zaznamenal třeba setkání s našimi premiéry před zasedáními Evropských rad. A byly to opravdu konkrétní kroky, o kterých jsme byli informováni. My, jednotlivé země, jsme součástí Evropské unie. To není opravdu o tom, my tady a Evropská unie někde jinde. My jsme, jak říká moc hezky kolega Jarda Bžoch, my jsme součástí Evropské unie, my jsme Evropská unie.
Děkuji. Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji, pane předsedající. Pokud rozvojová pomoc bude mířena na souostroví Tuamotu a podobné důležité země, tak samozřejmě budeme mít proti tomu dost velké námitky.
Já také děkuji. Pan poslanec Kopřiva se tedy nakonec hlásí s faktickou poznámkou, tak prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže bohužel ta nekonzistence není jenom v oblasti rozpočtu.
Děkuji.
Ráno jsme zamítli návrh zákona s tím, že není potřebný. A byli to ti samí, kteří dneska říkají - a obhajují ten pakt - že je to zbytečné. To je přece klíčová otázka. Pokud převáží výhody, tak buďme pro, pokud převáží nevýhody, tak buďme proti. Ale přistupovat k něčemu, co je pro nás nezávazné, co nám nepřináší ani výhody, údajně ani nevýhody, tak já tam ten smysl prostě nevidím. A až si vyjasníme, zdali je to potřebné, tak se pak bavme o parametrech a zda ty parametry jsou výhodné pro Českou republiku, nebo ne. To bude ale velké familly foto. Mně to nedává žádnou logiku.
Já se pokusím vysvětlit panu předsedovi klubu ODS, proč je dobré ten dokument mít, i když je nezávazný. Jak jsem řekl, je to politická deklarace, tudíž to vyjadřuje stanovisko těch, kteří jsou pod tím dokumentem podepsáni.
Já děkuji.
Proti tomu, co citoval pan ministr, samozřejmě nic nemám. Kde není demokracie, kde z mnoha opravdu vážných důvodů vznikají uprchlíci nebo migranti? Ti samí představitelé to taky podepíšou? A ti to myslí vážně? A proč ti lidi prchají k nám? To je ten problém OSN, že tam má jeden hlas představitel demokratického státu a diktátor.
Děkuji. Dvě minuty, pane poslanče.
Já myslím, že bychom se měli poučit.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já asi úvodem - je to nezávazné, proč by to měla Česká republika přijímat, co nám to přinese. No, já bych udělala takové malé ohlédnutí. A já sama nepovažuji Organizaci spojených národů za žádné ideální společenství.
A nyní tedy přistoupíme k projednávání bodů dle schváleného pořadu schůze. Tak s přednostním právem pan předseda Michálek.
To mi opravdu nepřijde solidní.
Já vám děkuji a otevírám bod 114, kterým je
Vážený pane předsedo, vážený pane ministře... Budeme mít před sebou několik důležitých hlasování a chtěl bych vás upozornit zejména na hlasování o svádění k maření spravedlnosti, které pokládám za svým způsobem klíčové hlasování dnešního dne. Asi všichni cítíme, že opravdu předkládat falešné důkazy, nepravdivé důkazy, záměrně nepravdivé důkazy, předkládat u soudu je věc, která by se stát neměla, a že může být i trestným činem. U mě, říkám, přetrvávají jisté pochybnosti, a proto nestahuji svůj návrh na úplné vypuštění tohoto trestného činu. Přetrvávají jisté pochybnosti, jestli to nepovede k tomu, že ve výsledku se řada trestních, ale i civilních řízení prodlouží, protože jedna ze stran začne tvrdit "byl předložen falešný důkaz" a bude probíhat trestní stíhání a může to zkomplikovat celé řízení. Ale nakonec jsem připraven se s tímto smířit a je to věc, která je relativně běžná i v okolních zemích. Co ovšem pokládám za opravdu velmi nebezpečné, je ona teze, že by u tohoto trestného činu mělo existovat svádění k tomuto trestnému činu. Svádění je obecně parametr, který máme v trestním zákoně jenom ve třech bodech, a jsou to všechno body, které samy o sobě nejsou trestné, které nejsou trestným činem, jako je umělé přerušení těhotenství, sebevražda a opilství dětí. Já si dokážu představit i obrácený případ, že státní zástupce se bude nějakým způsobem pokoušet svědka ovlivňovat, aby vypovídal v jeho prospěch, a dojde k trestnímu stíhání. Děkuji za pozornost.
Do diskuse se dále přihlásila paní poslankyně Válková.
Já vám dám konkrétní příklady a půjdu přímo, jak se říká, in media res, to znamená do toho, co je sporné. Tohle všechno je v jiných právních systémech v zahraničí ošetřeno, třeba v Německu, my to zatím dokonale ošetřené nemáme.
Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Ale pojďme k tomu, co jsem si připravil. Globální pakty v některých směrech legalizují ilegální migraci. Signatářské státy totiž již nebudou smět v uvozovkách kriminalizovat aktivity neziskových organizací, a to ani ty, které odporují národnímu nebo mezinárodnímu právu. Celá navrhovaná politika je postavena na dobrovolnosti a zásadě nenavracení. Evropský parlament vytváří nátlak na přijetí globálních paktů a vyzývá Evropskou unii, aby na sebe vzala vedoucí úlohu v tomto procesu a aby odsoudila jiné země, v tomto případě USA a Maďarsko, a u Maďarska jste důsledky viděli v minulém týdnu, které opouštějí jednání, nebo se jim podařilo oslabit obsah konečného paktu. Po přijetí obou globálních paktů bude muset Česká republika změnit národní a azylovou politiku, v jejímž důsledku dojde ke ztrátě kontroly v oblasti migrační azylové politiky a tyto pravomoci přejdou na mezinárodní organizace spadající pod Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky. Prováděcí pravomoci přejdou na mezinárodní sektor, náboženské organizace nebo soukromý sektor. Mohli bychom si položit otázku, jak to bude s přerozdělovacím mechanismem.
Hlasujeme o přikázání návrhu k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Rozhodli jsme o tom, že garančním výborem pro projednání tohoto návrhu bude výbor pro bezpečnost. V rozpravě zazněly dva návrhy na přikázání dalším výborům. Pan poslanec Rakušan navrhl zahraniční výbor, pan poslanec Benda navrhl hospodářský výbor. Je zde ještě nějaký jiný návrh na přikázání některému z výborů k projednání? Budeme postupně hlasovat o těchto dvou návrzích. Nyní budeme hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru k projednání. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Další hlasování bude o přikázání hospodářskému výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali k projednání výboru zahraničnímu a hospodářskému výboru. Děkuji panu místopředsedovi vlády a panu zpravodaji a končím prvé čtení tohoto návrhu. Projednáváním tohoto bodu jsme se opětovně zabývali v pátek 14. září a bod byl přerušen v obecné rozpravě. Budeme pokračovat v přerušené rozpravě. My jsme rozpravu přerušili ve chvíli, kdy vystupoval pan poslanec Marian Jurečka. Pan poslanec se přihlásí, takže budeme pokračovat těmi, kteří jsou přihlášeni nyní.
Vláda by měla otevřít hospodaření státu, aby lidé měli motivaci platit daně. Kdyby se lidé v tom systému vyznali, opět by byli ochotnější je platit. Stejně tak by vláda měla soustředit svou pozornost na to, aby stát skutečně vynakládal své prostředky smysluplně. To jsou věci, na které se vláda má zaměřit, aby zvýšila daňový výnos, a ta represe má přijít až skutečně v tu poslední možnou chvíli a způsobem, který bude alespoň trochu smysluplný. Ta třetí čtvrtá vlna EET jednoduše smysluplná není. A není tam vůbec žádná logika, proč by se ten výběr daní skrz tu třetí a čtvrtou vlnu měl zvýšit.
Děkuji, pane poslanče.
Protože jak jinak můžeme označit podnikatele typu - matka samoživitelka si na živnostenský list přivydělává tím, že prodává kosmetiku nebo prášky na praní. Navíc právě tento způsob podnikání je oblíbeným terčem kontrol Finanční správy a následných drastických sankcí, když zjistí něco nesprávně vyplněného nebo nesprávně ohlášeného. Marně si lámu hlavu, co ti malí živnostníci a lidé, kteří si vedle své práce v zaměstnání ještě přivydělávají na živnost, co vlastně provedli, za co jsou trestaní.
Děkuji.
Prosím, pane poslanče.
Já bych rád požádal o stažení svého pozměňovacího návrhu.
Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Paní ministryně? Tak o něm budeme muset hlasovat jako o prvním, protože legislativně technické úpravy žádné načteny nebyly. Je to tak, pane zpravodaji?
Není to tak, ano.
Nebyla, tak.
Ano, děkuji, pane předsedající.
Procedura byla schválena. Zahájil jsem hlasování číslo 127 a ptám se kdo je pro stažení pozměňovacího návrhu Lukáše Černohorského. Kdo je proti? Ještě jednou? Tak vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami. Kdo je proti? Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Aha ta je omluvena.